Projednáváme státní závěrečný účet. To cituji z oficiálního materiálu Ministerstva financí, podepsán Andrej Babiš. Levicová opozice mně velmi tvrdě vyčítala, že to tempo bylo příliš rychlé a že zbytečně přiškrtilo ekonomiku. Pan předseda hnutí ANO v předvolební kampani mi tvrdě vyčítal, že bylo příliš pomalé a že jsem vlastně vůbec nešetřil. To posoudí ekonomická historie. Domníval jsem se, že bude v této Sněmovně pokračovat diskuse o tom, jak má být toto tempo rychlé nebo pomalé. Nedomníval jsem se, že bude diskuse o tom, že ten směr se obrátí. A já velmi prosím Poslaneckou sněmovnu jako suveréna, aby zpozorněla. Já jsem opravdu ochoten vzít jako regulérní a legitimní názor, že jsem měl snižovat strukturální deficit pomaleji.
Děkuji za slovo. V mém případě se jedná opravdu o technickou poznámku. Podle posledního vývoje bychom měli přisoudit nebo připočítat k deficitu minulé vlády i těch 80 mld. České exportní banky.
Děkuji vám a s další faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.
Metodické změny jsou přesně ty učebnicové případy, od kterých se strukturální deficit očišťuje. Očišťuje se od ekonomických cyklů, od mimořádných případů, od metodických změn. Právě proto sledujeme strukturální deficit a ne celkový deficit.
Prosím, máte slovo.

Jenom krátce řeknu, o co se jedná.

A za b) zvážit revizi hygienických parametrů činnosti mateřských škol tak, aby se zvýšila využitelnost stávající infrastruktury obcí pro předškolní vzdělávání.

Čili nebavme se o školách, ale o školách. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Novákovou. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Já děkuji a vzhledem k tomu, že nemám již nikoho přihlášeného do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím a táži se paní navrhovatelky či zpravodajky, zda mají zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Hlasování končím. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Nyní přistoupíme k projednávání bodu Tento bod byl přerušen po úvodním vystoupení ministra vnitra Milana Chovance, který zastupoval paní ministryni Michaelu Marksovou. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro sociální politiku.
Teď jsem se dozvěděl, že už je zde zástupce...
Takže my vydržíme, určitě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobré poledne, já se omlouvám, ale jsem členem rozpočtového výboru, tak myslím, že teď bych prostřednictvím paní předsedající mohl oslovit naše poslance a načíst dané usnesení.
Obávám se, že je to nedorozumění, a nabízím konzultaci. Tu zátěž kapitoly dluhové služby si logicky nese každá vláda každý rok a nám se její celkovou výši díky úsporné politice podařilo snížit.
S přednostním právem je do diskuse přihlášen pan ministr financí a vicepremiér Andrej Babiš.
A ten schodek minulý rok - jak byl dosažen? A ještě je to pomíchané s evropskými fondy. Od rok 2010 se neinvestuje. Já nechápu, že tento stát ani nespočítal, že nemáme mateřské školky. Viděli jste tady pana Laudáta. Monopolní smlouva. Finanční úřad, který tady řídil nejlepší ministr financí v historii České republiky. Totálně bez koncepce. Největší daňový ráj - Praha. Jaká byla filozofie finančního úřadu, když jsem se ptal? Teď hledáme nového finančního ředitele Finančního úřadu Praha. Můžeme si povídat o úřadech práce. Jak to máme udělat? Armáda chce víc peněz. A my jsme zdědili nějaký rozpočet. Byl nějaký výkon akcionářských práv? Managementy řídily naše politiky.
V zastoupení - já.
Děkuji paní zpravodajce a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Okamura.
Dámy a pánové, vážená paní předsedající, dovolte mi vyjádřit se k tomuto návrhu zákona. Ženy, které místo budování kariéry rodily a vychovávaly děti, mají důchody často nejnižší, a to přesto, že jejich děti přispívají do státního rozpočtu. Důvodem je stávající systém valorizace, která ve skutečnosti valorizací není. Valorizaci důchodů každá vláda prezentuje jako navýšení důchodů o inflaci nebo poměrnou část inflace. Pomiňme teď, že se valorizuje vždy o inflaci loňskou a nereaguje se na inflaci současnou, takže důchody jsou oproti realitě vlastně vždy v určité ztrátě. Tedy těm, kdo potřebují dorovnat alespoň náklady, se dává nejméně, a těm, co tolik nepotřebují, se naopak dá nejvíce, protože se jedná o plošnou procentuální valorizaci. Shrnout to vše do mediálního tvrzení, že se důchodcům přidává 271 korun, což jsme slyšeli od vlády, tak to je přeci absurdní nesmysl. Ti s nejnižšími důchody totiž dostanou jen přibližně 54 korun, což považuji samozřejmě za zcela skandální. Současný nepromyšlený systém procentuální valorizace tedy v praxi nijak inflaci nekompenzuje. Neplatí tu přitom za každou cenu princip zásluhovosti, protože valorizace je podle mého názoru především solidární věc, kdy důchodcům plošně navyšujeme příjem o inflaci. A kde je tedy její zásluhovost? To se tady prostě nezohledňuje. Jsme ve světě čísel, ve světě procent. Tato zásluhovost vlastně je nikde, ta zohledněna není! Dovolte mi příklad ze života. Učitelka paní Eva z Prahy, promiňte, že neříkám příjmení, se svým manželem vychovala osm dětí. Není to romská rodina. Většina jejich dětí má vysokoškolské vzdělání a pracuje. Nejmladší syn a dcera ještě studují. Nevěřím tomu, že se tady najde jediný z nás, komu by toto přišlo normální, spravedlivé nebo zásluhové. Proto navrhuji, abychom změnili zcela systém valorizace důchodů i systém vyměřování zásluhovosti, který musí reflektovat více parametrů než jen čistý příjem během zaměstnání.
Když dovolíte, já bych nejprve zareagovala na pár věcí, které tady zazněly. Jenomže lidé, kteří žijí v ubytovnách, tvoří jen menší část těch, kteří přijímají příplatky, příspěvky a doplatky na bydlení. Je jasné, že tato věc se musí řešit velmi razantně a velmi tvrdě. Je potřeba si ale uvědomit, že většina z těchto lidí žije mimo ubytovny a narůstá nám počet příjemců těchto dávek na bydlení a zároveň se také zvyšují koeficienty, které zvyšují finanční prostředky, které do této oblasti jdou. Příkladem takového možného řešení je i senátní návrh, který jsme již schválili v prvním čtení a je vlastně napsán v odpovídajícím znění, které již bylo připraveno v minulé Poslanecké sněmovně jako poslanecký návrh. Ráda bych ale upozornila vládní koalici, že se podařilo uzákonit také výplatu těchto dávek na bydlení pouze po dobu 84 měsíců na dobu 10 let, a tyto měsíce ubíhají a tikají jako časovaná bomba, tak aby se tady stihl také připravit ten zásadní zákon o sociálním bydlení. A teď bych ještě ráda se bavila jenom krátce o tom, co vlastně bude dál. V prognóze si prosadili sociální demokraté do budoucna spoustu zvýšených povinných výdajů zhruba ve výši 20 mil. korun. Oproti tomu ovšem nemají dostatečné příjmy. A já zde teoreticky předložím takovýto nápad, jak by asi vypadal rozpočet, který by byl vyrovnaný. A to je ta pravda, které bychom se měli podívat do očí.
Děkuji vám, paní poslankyně.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v závěrečném slově vám chci skutečně poděkovat za skutečně důkladné projednání naší zprávy.
Dále se chci zeptat, zda si vezme závěrečné slovo pan poslanec Votava. V tom případě končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. Je tomu tak. Táži se, zda si pan poslanec vezme závěrečné slovo před hlasováním o návrzích.
Můžeme o něm hlasovat.
Usnesení bylo přečteno. Jestli někdo nevznáší námitku proti takto navrženému způsobu hlasování, není tomu tak, budeme hlasovat tak, jak bylo řečeno. To znamená, v tento moment zahajuji hlasování o usnesení rozpočtového výboru, tak jak zde bylo přečteno. V sále je přítomno 151 poslanců, pro návrh bylo 122, proti žádný. Tento návrh usnesení byl přijat. Končím toto hlasování.
Způsob utváření by však měl probíhat pod vedením kvalifikovaných pedagogů, kteří vědí, co dítě ve kterém věku potřebuje, co může a má zvládnout, aby se mohlo dál vzdělávat. Připraveny jsou i na poskytování péče a vzdělávání dětem s různými druhy postižení a se speciálními vzdělávacími potřebami. Pominout nelze ani význam, který mají mateřské školy pro vyrovnávání sociálních a ekonomických rozdílů. Bohužel, zakotvením dětských skupin do speciálního zákona se může stát, že dosáhneme pravého opaku, neboť tak otevíráme vrátka pro další možný úbytek mateřských škol. Pro některé obce bude ekonomicky výhodnější vytvářet podmínky pro vznik dětských skupin místo toho, aby zřizovaly mateřskou školu. Skupina dětí nemusí splňovat stejné hygienické podmínky jako mateřinky. Zákonem legalizujeme privatizaci těchto služeb a rezignaci státu na předškolní vzdělávání. Jde o krok zpět, jak už jsem říkala při prvním čtení, do 19. století. O ústup od kvalitního systému předškolního vzdělávání k pouhým hlídárnám. Přitom si stěžujeme na nízkou úroveň vzdělání. Vláda by proto měla maximálně podpořit mladé rodiny s dětmi ne dětskými skupinami, ale výstavbou jeslí a rozšiřováním kapacit mateřských škol, které mají vzdělávací plán vytvořený na základě potřeb dětí tohoto věku. Jedná se o povinnost poskytovatele zabezpečit dětem vzdělání na základě zpracovaného vzdělávacího plánu, dále navrhuji, aby od tří let věku dítěte do zahájení povinné školní docházky pečovala o tyto děti osoba, která má kvalifikaci učitelky mateřské školy, a konečně poslední pozměňovací návrh se týká povinnosti poskytovatele zabezpečit dětem v dětské skupině stravování, které bude odpovídat potřebným normám.
Děkuji. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, ráda bych zopakovala to, co jsem říkala už při debatě na podvýboru o regionálním školství. Prosím, abychom přestali automaticky říkat, že když to zařízení není oficiální mateřská škola, znamená to, že ten, kdo o děti pečuje, je nekvalifikovaný, nepečlivý nebo že písemný výchovně vzdělávací plán nahradí všechno. Prosila bych, abychom toto zařízení nediskriminovali touto formou.
Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Adamovou.
Nechceme nahrazovat mateřské školky dětskými skupinami. To by bylo opravdu naprosto liché a demagogické. Ale berme to tak, že se tady bavíme o alternativě.
Nyní prosím s další faktickou paní poslankyni Semelovou. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Mám obavy že pánské faktické teď vystřídají dámské faktické. Já bych jenom chtěla reagovat na to, co tady zaznělo. Já vím, že je většina rodičů takových, kteří se snaží o děti pečovat co nejlépe.
Děkuji.
Ono se to těžko argumentuje. Takže on navrhoval podstatně více. A samozřejmě pan Kalousek se nám vysmívá. On říká, že je vstřícný. Ale on ví dobře, že to není reálné. Je to jen gesto. Není to seriózní a já nejsem ochoten už dále o tom tady diskutovat, protože je to skutečně debata o ničem, demagogie a lži. Pokud tito lidé budou mezi námi v parlamentu, tak se nikam nikdy nepohneme.
Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Kalousek.
Tam už chybělo: a proto je potřeba je všechny zastřelit. Není v tom žádná demagogie. Cituji pouze materiály Ministerstva financí, doporučení OECD a doporučení Evropské komise. Excelovskou tabulkou bez jakékoliv diskuse.
Říkal jsem, že Státní pozemkový úřad nabral zhruba 230 nových úředníků. Takže tady nejsem sám, kdo pro to hlasoval. Nemocnice, které tehdy vykazovaly ztrátu a Středočeský kraj je dotoval 100 mil. korun ročně, dnes hospodaří v černých číslech, existují, nestávkují.
Přednostní právo pan premiér Bohuslav Sobotka.
Děkuji. Propustili se úředníci. Viděli jsme přesně, jak to úřady práce zvládly. Oni tam dneska nejsou. A to je cynismus! Konkrétní příklad. Tohle byl jejich projekt! To je přece také obrovské pokrytectví z vaší strany, ale neuvěřitelné! Vy jste tady jedním hlasem - jedním hlasem v té době trestně stíhaného poslance Pekárka - prosadili církevní restituce. A co vy jste udělali? Vy jste sloučili dvě instituce. Vznikl Státní pozemkový úřad, SPÚ, a propustili jste několik set jejich kvalifikovaných zaměstnanců. Úřad dnes nestíhá zákonné termíny. A já se ptám: Je to v pořádku, že nedodržuje lhůty? Je to v pořádku, že stát porušuje vlastní zákony, které si stanovil? Tohle byl váš plán? Schválně jste je propustili, abyste usnadnili cestu vydávání majetku bez toho, aniž by byl dostatečně prověřen.
Děkuji panu poslanci a nyní se do obecné rozpravy přihlásila paní zpravodajka paní poslankyně Aulická-Jírovcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Já si vás tedy uklidním. To jenom na okraj. Ale je to samozřejmě v kompetenci každého poslance a poslankyně, že má možnost tyto pozměňovací návrhy dávat. Vlastně zde není ani žádný kompromis.

Také jsem se shledala s názorem, že přece rodič ví nejlépe, co je pro dítě nejlepší. Realita je poněkud jiná. Celkově kritická situace zůstává ale především u dětí od dvou do tří let věku.

Ze systému jesle vypadly od 1. ledna 2014, a to důsledkem legislativní úpravy pravicové vlády. Co nám brání vrátit se k ověřenému institutu dětských jeslí, kde o děti do tří let věku pečoval odborný personál?

Všem se nám vrátí, vlastně už vrací. Dětské skupiny jsou zářným příkladem.
Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které jsou přihlášeni pan poslanec Soukup, paní poslankyně Semelová, paní poslankyně Hnyková, paní poslankyně Nohavová, paní poslankyně Bohdalová, paní poslankyně Nováková a paní poslankyně Maxová.
Smír spočívá v tom, abychom poněkud sblížili stanoviska odpůrců a stoupenců tohoto zákona.
A nyní prosím s přednostním právem paní ministryni Marksovou. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Dobrý den.